Není tomu tak.
Vážený pane premiére, v úterý na zahájení jednání Chci se vás jako premiéra České republiky zeptat, jestli o této věci víte, že se obrací přímo jeden z ministrů přímo na zpravodajské služby, případně jestli vláda České republiky tuto záležitost projednávala. Jestli vy sám jste o této věci byl od pana ministra informován.
V souladu s těmi nominacemi byla skupina rozšířena. Mimo jiné mi bylo vytýkáno, že tam nejsou zástupci právě těch odborných společností, které jsem předtím oslovil, aby donominovaly své zástupce. Další dopis jsem si vyměňoval s neonatologickou společností. Ta nabídka platí samozřejmě, i tato odborná společnost může do té pracovní skupiny vyslat svého zástupce. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku.
Děkuji za to dovysvětlení. Nehledě k tomu, že se k tomu vyjadřoval i Ústavní soud, nepřímo. Takže ta problematika je složitá.
Vážený pane poslanče, samozřejmě si myslím, že chránit se mají práva každého. Já předpokládám, že také ta pracovní skupina by měla vzít v úvahu všechny souvislosti, a já sám v tuto chvíli neumím předjímat, k jakým závěrům dojde, protože na rozdíl od lidí, kteří tam byli nominováni a kteří jsou odborníky na různé oblasti, které s touto otázkou souvisí, tak to předjímat tedy nemohu ani nechci. Očekávám, že tato skupina by mohla dát nějaká doporučení, která jednak samozřejmě zajistí to, že bude poskytována kvalitní péče, ale že zároveň bude zajištěn i určitý jiný rozměr věci, možná i určitá možnost volby těch, kterých se to dotýká, z hlediska způsobu péče, aniž by to právě mělo jakékoliv negativní dopady na zdraví ať už žen rodiček, anebo novorozenců.
Paní poslankyně Jana Černochová bude interpelovat nepřítomnou ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků.
Musím říct, že mě velmi mrzí, že si nová paní ministryně na ty nekalé praktiky jiných ministrů zvykla tak hrozně rychle. A nevím, jestli za tu dobu, co je ve funkci, tak se účastnila jediných interpelací. Myslím si, že tady nebyla ani minule. Takže si v rámci svého programu a harmonogramu mohou všechno zařídit tak, aby tady mohli být.
Myslím, že i potlesk si zaslouží, že přišel.
Mě vždycky mrzí, že ty naše kritiky a připomínky zrovna slyší ti ministři, kteří tady už konečně zase sedí. Tím samozřejmě neříkám, že je v pořádku, že tady v jednu chvíli nebyl nikdo. Děkuji pěkně.
Děkuji paní poslankyni Černochové. Přikročíme k 15. interpelaci, kde paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat nepřítomného pana ministra financí Andreje Babiše ve věci dotačního programu na výstavbu škol.
Vážený pane ministře, rozhodla jsem se vás interpelovat ve věci dotačního programu Ministerstva financí č. 298213, který nese název Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Vedou mě k tomu dva důvody. Za prvé, v odpovědi na moji starší interpelaci týkající se tohoto programu jste uvedl, že další výzva bude vypsána nejpozději v září tohoto roku. Máme za sebou téměř třetinu října a na stránkách Ministerstva financí není o vypsání nové výzvy ani čárka. Vážený pane ministře, můžete za prvé splnit svůj slib a vypsat výzvu? A za druhé, vyvrátit spekulace o změnách podmínek tohoto dotačního programu? Děkuji za písemnou odpověď. Jen podotýkám, chápu, že někteří ministři jsou omluveni z pracovních důvodů. Ovšem když podáme ústní interpelaci a ministr může odpovědět hned, máme odpověď hned.
Děkuji paní poslankyni Kovářové.
S přednostním právem pan poslanec Laudát. Pan zpravodaj přijde po vás, máte přednostní právo.
Děkuji.
Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Šrámek.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, cílem úpravy je výhradně plnění legislativních závazků plynoucích pro Českou republiku z členství v Evropské unie. Splnění harmonizovaných technických požadavků je podmínkou pro volný pohyb výrobků na jednotném evropském trhu. Zajištění kvalitního regulatorního rámce na národní úrovni má tudíž zásadní význam pro konkurenceschopnost domácích výrobců v rámci tohoto trhu. Nepřijetím této právní úpravy by vzniklo riziko, že Česká republika může být vystavena možnosti zahájení řízení pro neplnění povinností na základě článku 260 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Děkuji a váš návrh eviduji a budeme o něm hlasovat až na konci prvého čtení. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pan zpravodaj? Pan zpravodaj chce závěrečné slovo? Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Končím prvé čtení tohoto zákona. Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, ujměte se slova. S přednostním právem pan poslanec Laudát.
Kolegyně, kolegové, tento návrh se předkládá v návaznosti na návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh na základě nového legislativního rámce.
Obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím.
Paní poslankyně Němcová hlasovala proti. Vy jste řekla, že nikdo nebyl proti.
A říkali jsme to i na naší tiskové konferenci, že náš poslanecký klub v tomto není jednotný a budeme hlasovat volně.
Stejně tak učinilo již několik vašich předřečníků, takže ten návrh je tady evidován. Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím a zeptám se na závěrečná slova.
Vážené dámy, vážení pánové, ten spor je skutečně ideologický. Ono to tady zaznělo, bylo tady několik poznámek o svobodě, o hrozbě sociálního inženýrství a o tom, že se to liberálně tržní hospodářství s tím vypořádá samo, s tou poptávkou a nabídkou. Tady se mluví o těch prodejnách: zavřeme, otevřeme. Nejde o ty nakupující nebo nenakupující, ale o ty, kteří tam musí ty svátky trávit.
Prosím kolegy, aby nevykřikovali. Pokud někdo má co sdělit, tak ať se přihlásí.
Tak to jenom na to, abyste věděli, jaké myšlení nebo jakou základnu chceme pro naše další směřování společnosti mít. Mám tady několik poznámek k tomu, co tady zaznělo. Pan poslanec Kučera říkal, že je to záležitost katolických zemí. Tam žádný zákon nezakazuje mít otevřeno. Tam to dělají sami od sebe. A to mají země, jako je Španělsko, Francie, Švýcarsko a další. Není tomu tak. Bylo to schváleno napříč politickým spektrem, a dokonce jeden senátor za Občanskou demokratickou stranu tento zákon podpořil. Nebudu ho jmenovat, abyste ho nevyloučili z vaší strany. Pokud nabudete nějakého jiného dojmu, myslím si, že pozměňovací návrh v tomto směru by nebyl příliš obtížný. Jedná se o sedm dnů v roce. A stejně tak by to nemělo vliv na zaměstnanost. On ten ekonomický dopad, pokud nějaký bude, tak bude naprosto minimální nebo možná i žádný. To záleží na tom, jak ten zákon bude vypadat, jestli tam bude 200 metrů, nebo tam bude počet zaměstnanců, nebo tam bude nějaké jiné kritérium. Ale určitě těch sedm dnů v roce, pokud bude Sapa otevřená, tak to nebude mít vliv na bezpečnost, to je záležitost daleko hlubší a problematičtější. Já bych, dámy a pánové, k tomu už nechtěl více mluvit.
Já si skutečně splním jenom roli zpravodaje. V první části projednávání v obecné rozpravě 9. prosince 2014 vystoupilo 14 poslanců s faktickými poznámkami, někteří potom opakovaně, a zazněl jeden návrh na zamítnutí návrhu zákona již v prvním čtení. V dnešní obecné rozpravě vystoupilo 16 řádně přihlášených poslanců a 24 vystoupilo s faktickými poznámkami. Takže to je vše ke zpravodajské informaci.
Děkuji, pane zpravodaji a přikročíme tedy k hlasování. Připraví se pan poslanec Kučera, který je zpravodajem výboru pro životní prostředí.
Zemědělský výbor doporučuje Děkuji za pozornost.
Vybavím ho i příslušným dokumentem.
Děkuji za slovo. Jako zákon zvaný šrotovné, který přijala celá řada evropských států, vstoupil do historie jejich právních řádů jako zákon na podporu automobilového průmyslu, tak nepochybně tento zákon, až bude schválen, vstoupí do historie našeho právního řádu jako zákon na podporu skupiny Agrofert. Jinak se jedná o to samé. Velcí distributoři něco odečtou, něco přimíchají, něco prodají volného. Prostě se to může stoprocentně od sebe odečíst. On říká: "Ano, já na to jezdím, protože to je šest korun na litr. Kdo mi to dá?" Já se mu nedivím. Na tom samozřejmě nevydělá nikdo jiný než výrobce. To je samozřejmě pravda. Příspěvek na nákup nového auta nikdy nebyl formulován jako příspěvek chudým automobilistům, aby si mohli koupit auto, protože oni čerpali tu výhodu, ale vždy to bylo zcela správně prezentováno jako podpora automobilovému průmyslu.
Což mi přijde hloupé, ale jsem připraven případně doložit čeho a které obce se to týká.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Hezký večer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Dovolte mi, abych také řekl několik postřehů k navržené novele zákona o Státním pozemkovém úřadu. Nově umožňuje také převod pozemků na obce i kraje, pokud jsou určeny k realizaci veřejné zeleně, a také nově umožňuje převod pozemků s trvalým porostem na zřizovatele trvalého porostu. To vidím celkem jako takové klady. V čem vidím trošku zápory, a tady to řeknu naplno, upravuje působnost Státního pozemkového úřadu a umožňuje čerpat informace z registru a evidence obyvatel. Já chápu, že musí úředník vědět určité informace, ale potom nechápu, proč má tyto informace k dispozici nějaký úředník z nějakého úřadu a nemá je k dispozici starosta obce. Takže tam si myslím, nejsem proti, ale bylo by dobré, aby se i ministr vnitra zamyslel nad tím, zda by neměl tuto situaci nějakým způsobem řešit ve prospěch starostů obcí. Novela také neřeší převod pozemků neziskovým subjektům, jako jsou spolky, organizace. Novela ruší bezúplatný převod státních pozemků na obce určených na výstavbu rodinných domů. Zdůvodňuje se to tím, že pozemky na výstavbu rodinných domků nejsou obcemi využívány. Také mě trošičku zarazilo to, že v novele je napsáno, že Státní pozemkový úřad může převést zemědělské pozemky veřejnou nabídkou.
Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do řeči, ale poprosím vás, kolegové a kolegyně, v případě, že máte něco důležitého, co potřebujete řešit, jděte do předsálí, ať je rozumět, co zde řečníci říkají. Děkuji vám, že to budete respektovat.
Já se vrátím jenom k tomu slovíčku může. Ne že může převést. To je z mé strany vše. Děkuji za pozornost.
Mám zde další omluvenku. A táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj si chcete vzít závěrečné slovo. Chcete si vzít závěrečné slovo?
Myslím si, že tyhle připomínky se dají vypořádat ve druhém čtení. Pan poslanec Bendl měl ještě dotaz, který je přímo na pana ministra, a těší se, že mu ho pan ministr odpoví nejpozději ve třetím čtení. Osobně doporučuji propustit tento návrh do druhého čtení.
Já vám děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Žádný návrh nevidím, v tom případě přivolám kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 105, kdy přihlášeno poslankyň a poslanců je 128, pro návrh 127, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru.
Já si myslím, že spíše bude hrozit korupční prostředí tam, kde bude rozhodovat člověk.
Teď je tady faktická poznámka pana poslance Kalouska.
Já jsem chtěl jenom doplnit ty dotazy na pana ministra. Zazněly v řeči pana poslance Stanjury - ony tisíce pracovních míst. My jsme se teď s panem ministrem dohadovali, jestli 14 tis., nebo 16 tis. To není až tak podstatné. Já bych se chtěl pana ministra zeptat, jestli tomu opravdu věří. Jestli skutečně věří tomu, co je psáno v tom materiálu, že to bude znamenat takové zvýšení zaměstnanosti, že to vyváží, dokonce převáží tu veřejnou podporu. A já si myslím, a dokonce si myslím, že si to myslí třeba i pan předseda klubu hnutí ANO, že si z nás vláda dělá legraci, že je to prostě nesmysl.
Další přihlášku do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím.
Bylo tady zmiňováno buď jedno, nebo druhé. A připomněl bych jednu důležitou věc. Proto je tam ponecháváme. Proto to není jedno, nebo druhé. Ale to už není otázka na mě jako ministra zemědělství, ale tato biopaliva musí kvantifikovat a uznat Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Je otázka, jestli by bylo vhodné svěřovat ukládání sankcí za přestupky a správní delikty jednomu z výborů Poslanecké sněmovny, například. To by asi nebylo úplně šťastné. Jeho podoba je navrhována velmi útle. Otázka je, jestli ne až moc útle. Padla tady zmínka o zneužívání právnických osob pro rozepisování darů a otázka limitů. S tím, že se vychází z toho, že tak jako máme každý jeden hlas ve volbách, tak bychom měli mít stejnou možnost i svými finančními příspěvky ovlivňovat politické dění. Toto riziko se v návrhu zákona do jisté míry omezuje tím, že se dohromady počítají limity pro ovládající a ovládanou osobu. Myslím si, že ve vztahu k politickým institutům je ten zákon velmi přísný. Navíc ta pravidla jsou doopravdy velmi striktní, protože návrh zákona vyžaduje, aby politický institut měl zapsaný statut veřejné prospěšnosti, to už dává velmi značnou míru veřejné kontroly. Je pravda, že si umím představit, že politický institut v době blízké před volbami uspořádá nějakou konferenci nebo seminář, což samozřejmě umožňuje tematizovat něco, co je blízké té které politické straně. Musím říct, že všechno, co se těm politickým institutům přičítá jako možnost pro obcházení, tak už existuje dnes.
Děkuji panu ministru Dienstbierovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. A než pan poslanec přijde, ještě přečtu omluvenky. Pan poslanec Antonín se omlouvá z dnešního jednání od 19.15 z pracovních důvodů, pan ministr Andrej Babiš se omlouvá dnes od 19 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Adam taktéž od 19 hodin z pracovních důvodů.
Jsem rád za ta ujištění, jak vláda byla vedena tím, jak nejlépe vyhovět připomínkám, které směřovaly k větší transparentnosti politického prostředí v České republice a zamezení korupce. To si myslím, že je naprosto stěžejní. A potom také zdůvodnění, proč se navrhuje zvýšení příspěvku politickým stranám a hnutím.
Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Benda.
A vždycky se ukáže, že ono to nakonec nefunguje. V Evropě podle toho, jak dlouho ty země demokracie mají, tak někdy stovky let, někdy jenom desítky let od druhé světové války. A také nikde s tím nepanuje úplná spokojenost.
Děkuji za slovo, pane předsedo. V logice toho, co tady zaznělo, tak to bychom měli zlikvidovat velká zemědělská družstva, protože také tím by se vytvořil větší prostor pro drobné zemědělce. Copak i do těch velkých prodejen nedodávají čeští výrobci? Já nevím, já když jdu do Teska, tak tam vidím téměř všude celé baterie regálů, kde jsou kostelecké uzeniny. Opravdu pojďte ten návrh zamítnout.
Ale dokonce i ti živnostníci hluboko pod 200 metrů jsou proti. A víte, proč jsou proti, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego?